Stalo se to v roce, kdy třeba pan ministr Babiš vůbec ještě nebyl ministrem financí. To znamená, že já jsem se rozhodl, že pokud budu jmenován ministrem financí, tak udělám dvě věci. Za prvé požádám pana ředitele Finanční správy, aby byl opatrnější v kontaktu s médii, protože jeho některé výroky byly poměrně nešťastné. Takové případy mohou být. Takže nemusí mi nikdo připomínat, že to je zásadní problém pro tu firmu a že by to likvidace neměla být v žádném případě. A myslím si, že je úplně zbytečné, aby Poslanecká sněmovna přijímala jakékoliv usnesení, protože já v té věci, pokud budu jmenován ministrem financí, prostě budu konat, jak jsem právě předestřel.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já si nemyslím, že pan ředitel Finanční správy měl pouze nešťastná mediální vystoupení. To ano, to skutečně měl. Ale hlavním problémem jsou skutečné činy ředitele Finanční správy a to je ten zásadní problém. Nic jiného to není. Řekne: pane řediteli, nevystupujte, ať to nezní špatně, dělejte tak, jak konáte do dneška. A to já se s tím zásadně nemohu ztotožnit. A za druhé bych chtěl říct jenom to věčné připomínání, kdo jak dlouhou dobu podnikal.
Zdá se, že poslanci TOP 09 mají zvláštní problém se sluchem. Ale já jsem přece říkal také něco jiného.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem trošku překvapený. Já jsem hned poté v té větě řekl: vím, že jste mluvil o novele DPH. Tak nevím, proč mě mlátíte po hlavě, když já jsem to v tom svém vystoupení řekl a přiznal jsem to. To je celé. Dneska ne, protože nemyslím si, že to je důstojné. To si myslím, že je úplně jiný případ. První dotaz. Teď za to číslo se omlouvám, asi není přesné. To je rozdíl dva měsíce, a před dvěma měsíci nevěděli jak a neměli žádné nástroje. Říkal: poraďte mi, řekněte mi jak, já to možná udělám.
Insolvenční zákon je důležitým procesním předpisem, který se potenciálně dotýká velkého okruhu adresátů. Navíc navrhované změny je třeba hodnotit jako zásadní. Dostatek času na důsledné posouzení navrhované právní úpravy ve všech jeho souvislostech by v takovém případě měl být samozřejmostí. Požadujeme tento souhlas doložit, případně zopakovat meziresortní připomínkové řízení v souladu s legislativními pravidly vlády České republiky. - Víte, to je takový obecný trend tady této Sněmovny v tom předvolebním období, kdy se u všeho zkracují lhůty. Skutečně to není v pořádku. Pokud nepadl, tak tento návrh předkládám já. Zároveň se připojuji i k tomu návrhu mých předřečníků navrhnout vrácení k přepracování.
Padly oba návrhy, jak na zamítnutí, tak na vrácení.
Takže já se také přidávám. Předseda Legislativní rady vlády svým dopisem ze dne 4. října 2016 této žádosti vyhověl. V návaznosti na to bylo zkrácení připomínkového řízení odůvodněno odkazem na tento dopis číslo jednací v elektronické knihovně v eKLEPu. Nadto byl návrh vypracován ve spolupráci se zástupci soudů, právní praxe i akademické obce. Důsledkem toho bude nerovné postavení dlužníka v incidenčním sporu. Domníváme se, píše Ministerstvo zemědělství, že žaloba věřitele by měla směřovat i proti insolvenčnímu správci. A tato připomínka byla pro Ministerstvo zemědělství zásadní. Mě mrzí, že tady nesedí paní ministryně Marksová, které bych se ráda na to zeptala, jakým způsobem se k tomu vyjadřovali oni z hlediska Ministerstva práce a sociálních věcí. A toto Ministerstvo spravedlnosti neakceptovalo. Je tady rozpor. A s odůvodněním: Nemožnost plnit celou výši výživného ze zákona by neměla být překážkou možnosti dlužníka oddlužit se. Tato pravidla představují dostatečnou ochranu věřitele s pohledávkami na výživném ze zákona. Ministerstvo zemědělství konstatuje: Souhlasíme s ponecháním osobního majetku dlužníka do určité výše. Předpokládáme, že tento majetek se bude skládat z předmětů osobní povahy s nízkou nominální hodnotou. Tady toto bylo Ministerstvem spravedlnosti akceptováno pouze částečně. ... rozhodnutí o schválení oddlužení vydané před účinností této novely zákona a zároveň rozhodnout o schválení oddlužení dle nové právní úpravy. Ale co tady nezaznělo, je, jak se vypořádalo s tímto stanoviskem Ministerstvo spravedlnosti. Nebudu vás napínat - nevypořádalo. Je to v té kolonce, která nebyla ze strany Ministerstva spravedlnosti akceptována. Oddlužením je sledováno, aby se dlužník vymanil z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonu ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky. Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro stát v rámci sociálního daňového systému spojený s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity dlužníkem. Například pravidlo, podle něhož je splněno oddlužení a dlužník je osvobozen od placení zbytku dluhu v případě, kdy v období tří let splnil alespoň 50 % nezajištěných pohledávek, podle Ministerstva spravedlnosti motivuje dlužníka uspokojit pohledávky věřitelů v co největším rozsahu. Kumulaci povinností podle 1 a 2 současná právní úprava nepředvídá.
Já znovu požádám sněmovnu o klid. Od 12.15 žádá do konce jednacího dne omluvit pan poslanec Karel Fiedler. Dále pan poslanec Josef Hájek od 13 hodin do konce jednacího dne. A od 13 hodin pan poslanec Běhounek. Myslím, že už je tady klid, paní poslankyně, můžete pokračovat.
Pořád diskutujeme připomínky Ministerstva spravedlnosti k tomu, co napsala jako zásadní připomínky Hospodářská komora. Dohled nad plněním povinností vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. To by mě zajímalo, kdo toto a jakým způsobem bude hodnotit, když samozřejmě tyto záležitosti nemůžou býti ani projednávány na úrovni samospráv v nějakém veřejném režimu. Naráží to na celou řadu jiných věcí. Tak jak někdo bude, jakým způsobem bude zkoumat to, jestli někdo vede nezřízený nebo zřízený život? Tuto lhůtu je totiž nutno vnímat v celém souhrnu účelu oddlužení, v němž se spojují zájmy dlužníka, věřitelů a státu. Oddlužení podle Ministerstva spravedlnosti představuje benefit pro dlužníka, který je poctivý, avšak ekonomicky neúspěšný. Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele výhodnější, píše Ministerstvo spravedlnosti, než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro stát. Tam navrhují dvě alternativy - slova tisícinásobek částky nahradit nižším násobkem lépe odpovídajícím reálným cenám nemovitosti. Hranice, těch 100 tisíc, jak píše Ministerstvo spravedlnosti, byla stanovena s ohledem k tomu, že zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku nákladů zpeněžení efektivní. Věřitelům zároveň zůstává možnost zvolit způsobem oddlužení zpeněžení majetkové podstaty a obydlí zpeněžit na úhradu svých pohledávek a zachovat dlužníku budoucí příjmy pro obstarání náhradního obydlí a uzavření nájemní smlouvy. Navrhovaná hranice bude snížena. Aby byla zároveň zajištěna možnost reagovat na změny v ekonomické situaci, bude úprava obsažená v prováděcím právním předpise. V tezích navrhované vyhlášky budou uvedena variantní řešení. Jednak navázání na normativní náklady na bydlení - to nevím, jestli se budou brát statistická data, nebo podle čeho se toto bude vypočítávat, protože skutečně jiné náklady na bydlení a na život jsou město od města -, jednak na průměrné kupní ceny nemovitostí zveřejňované Českým statistickým úřadem. Takže by mě také zajímalo, jakým způsobem toto bude posuzováno. Svaz měst a obcí měl i řadu připomínek nad rámec novely. Dlužník se tak může nově zadlužovat v průběhu oddlužení." Ministerstvo spravedlnosti tuto připomínku neakceptovalo a prohlásilo ji za připomínku nad rámec návrhu, neboť podle toho, co tady píše Ministerstvo spravedlnosti, uvedená ustanovení nejsou v rozporu. Opět neakceptováno z hlediska Ministerstva spravedlnosti. Konstatováno, že je to připomínka nad rámec návrhu a že jde o problematiku nad rámec návrhu zákona, který se vztahuje na oddlužení. Dovolím si vám jejich stanovisko odcitovat: Návrh opětovně řeší situaci předlužených osob na úkor věřitelů, kteří s dlužníkem vstoupili do smluvního vztahu dobrovolně, ale také na úkor spolubydlících dlužníka v bytových domech. Pět vykřičníků.
Zeptám se, jak dlouho ještě máte připravený projev, protože já budu muset vzhledem k rozhodnutí Poslanecké sněmovny z 9. hodiny ranní učinit nějaké organizační opatření.
Některé věci vysvětleny, některé akceptovány, některé neakceptovány, nebo je tady psáno: akceptováno jinak. Tuto připomínku považovalo Ministerstvo vnitra za zásadní. Za zásadní jsme ji považovali i my. Proto tady o tomto hovořil i můj kolega Marek Benda. Toto bylo vysvětleno také poměrně zvláštním způsobem. Poctivých dlužníků - tohle tedy opravdu musel psát velký intelektuál. Přičemž klíčovým atributem navrhované úpravy je právě zrušení minimální stanovené míry uspokojení nezajištěných věřitelů. Už zase pan ministr zmizel?
Kdo prosím?
Před chvílí tady byl pan ministr Stropnický. K znevýhodnění věřitelů takové opatření tedy nevede, domnívá se Ministerstvo spravedlnosti. Nejasná a vágní formulace by mohla vést ke zbytečnému a věřitele poškozujícímu prodlužování oddlužení. Opět tuto připomínku považovalo Ministerstvo vnitra za zásadní. A jak jí vysvětlilo Ministerstvo spravedlnosti? Tedy při aplikaci práva soudem. Typicky by se mělo jednat zejména o případy přechodné pracovní neschopnosti včetně případů hospitalizace. Výčet relevantních skutečností by nutně byl kazuistický a pro nemožnost jejich plného postihnutí rovněž fakticky pouze demonstrativní. Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. Prokazování porušení této povinnosti bude velmi nesnadné, a tudíž lze pochybovat, že na jejím základě bude docházet ke zrušení oddlužení a následnému prohlášení konkurzu. Doporučujeme alespoň rámcově vymezit hodnoticí kritéria vynaložení, respektive nevynaložení veškerého úsilí. Ministerstvo spravedlnosti tuto připomínku Ministerstva vnitra neakceptovalo, neboť, jak se tady píše, předkladatel je toho názoru, že výklad neurčitých právních pojmů je imanentní součástí rozhodovací činnosti soudu při zohlednění skutkových okolností daného případu. Insolvenční soud by dle našeho názoru neměl rozhodovat o splnění oddlužení, pokud by dlužník nesplnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a proto uvedení obou těchto podmínek pro vydání rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek považujeme za nadbytečné. Opět stanovisko Ministerstva spravedlnosti neakceptováno. Navrhovaná úprava podle nich navazuje na úpravu stávající. S ohledem na rozšíření dostupnosti institutu oddlužení však považuje předkladatel za vhodné akcentovat, že osvobození od placení pohledávek nepřísluší dlužníku v případech, že by je nebylo možno považovat za legitimní.
A pokud není schopen splácet z nějakých objektivních důvodů, tak samozřejmě má tady být institut oddlužení, má tady být pomoc takovýmto lidem.
Já vám také děkuji. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Dnes se omlouvá na celý den z pracovních důvodů pan poslanec Václav Klučka a dále dnes po celý den z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník. Než vám udělím slovo s přednostním právem, tak faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se stručně reagovat na ty připomínky. Protože k čemu to vede? Tohle ve skutečnosti podporuje ekonomický hazard nebo morální hazard. Protože k čemu to vede? On se dostal do situace, kdy ať dělá, co dělá, bude už platit jenom úroky. A na konci jeho života ten dluh nebude menší. Bez ohledu na to, co bude dělat, bude větší než dnes. A my to pozorujeme.
Byla to tisková konference k promíjení pokut za administrativní pochybení, a podotýkám administrativní pochybení při podávání kontrolních hlášení, zejména těch prvních. To není zdravý stav. Přece na tom, že stát zlikvidoval tuto firmu, není úplně důležité, kdo v té době byl ministrem financí. Buď se bavíme o tom, že stát špatně postupoval, pochybil. Právě na tom vám chci ukázat, že to není politický útok na konkrétního politika, ale vážný problém. Další konkrétní případ. Nevím podrobnosti. Jenom si říkám, že... Dneska to je na neomezenou dobu. Takže ten problém je velmi závažný. Ten druhý dotaz, k tomu se vrátím, pro pana poslance Pilného, až bude ve funkci. Už je to několik měsíců. Už je to opět několik týdnů. Tak se tady bavme o tom, že si někdo dělá PR. Normální by bylo, když už se to na tiskovce oznámí, aby se to vyřešilo v rámci jednotek dnů nebo jednotek týdnů. A to je přece velký problém. To není žádný politický útok na nikoho. To není výzva, aby tento či příští ministr někoho odvolal. Mně to přijde neuvěřitelné. Já nevím, jestli je pravdivé, že Finanční správa nerespektovala, ale zaznělo to tady, i konkrétní případ. A pokud to není pravda, tam musíme někoho, nebo vy musíte někoho volat k odpovědnosti. Ale to jsou konkrétní věci, které se dají vyřešit v řádu hodin. Pro některé ne. Ne podání daňového subjektu nebo nějaký názor opozice. Určitě ne vždycky vyhazovem z práce, ale nějak jste to řešil. Nám je upíráno právo kritizovat, že ohrožujeme nezávislost. Nezávislost a závislost znamená, že přijímá pokyny od někoho. Nestranný je, že ve výkonu svých pravomocí postupuje nestranně. Já tu nestrannost nevidím, to není tak důležité, ale nevidí to malí a střední podnikatelé. A to není jenom Finanční správa. Pokud dlužíte velké částky, tak s vámi začne stát vyjednávat. Pro malého podnikatele, já vím, že někomu to připadá úsměvné, to může být likvidační. Není to spravedlivé. To si myslím, že je věc, na které bychom se mohli rychle domluvit, to není žádná zásadní změna. Protože to je mnohem lepší než mít tiskovou konferenci a říkat: a teď už to budeme odpouštět. Ale pro budoucnost bychom mohli zmírnit nebo změnit ta pravidla. A známe prostě obraty těch firem a podobně. Tam vlastně není prostor. I samotná Finanční správa napsala, je to pravda, co píše ten subjekt, řádně platil daně, nikdy problém nebyl, ale neshledali jsme žádné speciální důvody, proč bychom tu odpouštěli 30 tisíc. Teď už speciální důvod máme - tisková konference ministra, náměstkyně a ředitele Finanční správy. A já to vítám, nekritizuji. Jenom od těch slov, od té tiskovky bych poprosil, pokud budete v té funkci, abyste zařídil, aby to fungovalo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Budu citovat: Jeho primárním cílem v ekonomické rovině nikdy nebylo oddlužení dlužníka. Tady zopakuji: nikoliv věřitelem samotným, ale státní mocí na úkor právě věřitele. Další bod. Více než staleté zkušenosti s fungováním úpadkového práva právě na území Čech a Moravy ukazují, že vždy, když věřitelé ztratili důvěru... Podobný proces lze očekávat - lze se jej obávat - po přijetí nyní navržených změn. Některé z navržených změn pak svědčí o špatné orientaci předkladatele v platném znění insolvenčního zákona.
To opravdu pokládáme za mravný dluh, který si někdo nabral a nemá z něj splatit ani korunu? To já tedy, fakt dva miliony, a to si nemyslím, že jsem jako celoživotní, téměř celoživotní poslanec špatně placen. Ale dva miliony fakt nejsou malá částka pro většinu populace. Já bych chápal, kdybychom se bavili o tom, že dluh, který jsem si nabral, který si běžný občan nabral na to, že si koupil novou stěnu, nové auto, něco podobného do 200 tisíc, možná do 300 tisíc, že je ještě legitimní vést diskusi o tom, jestli má to oddlužení být tohohle razantního charakteru. A já celou dobu říkám, v žádném případě si nemyslím, že by mělo být opravdu nula. Vždycky si myslím, že by se něco těm věřitelům vrátit mělo. To pokládáme za normální dluh, který se normálně nabere? Vím, že tam tyto ochranné mechanismy jsou. Ale víme opravdu, jak fungují, že to zdaleka není tak jednoduché. Částka se mi zdá úplně absurdní. Nezřízený optimismus. I když ujištění ministra, že kapacitní možnosti justice přizpůsobí novému návrhu zákona, ale bohužel neví, co může očekávat, takže neví, kde ty kapacitní možnosti justice má posílit, které jsem také v tom předchozím vystoupení slyšel, mi připadá takové trochu "posílíme to, až začne průšvih".
A zároveň tady nebudu souhlasit s tím, co má a nemá dělat Poslanecká sněmovna. Nám jako Poslanecké sněmovně se vláda odpovídá. Poslanecká sněmovna vykonává vůči vládě kontrolní funkci. Finanční správa je součástí výkonné moci, a proto máme právo se k tomu přihlásit a nějakým způsobem se k tomu vyjádřit i v přijatém usnesení. Takže já bych velmi poprosil, abychom tady skutečně neříkali, že někdo chce ovlivňovat něčí nezávislost nebo nestrannost. Takže na to jenom upozorňuji a ještě jednou děkuji za tu proběhlou diskusi.